Děkuji.
Návrh zákona adaptuje český právní řád na příslušné nařízení Evropského parlamentu a týká se postupného snížení emise fluorovaných skleníkových plynů.
Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby potvrdil, že k proceduře hlasování nepadl žádný návrh, případně jestli je nějaký návrh, který došel. Pane zpravodaji, ale to je poměrně vážný procedurální problém. Tím myslím také účinnost návrhu zákona. V tomto ohledu nezbývá nic jiného, než abych požádal některého z ministrů, pravděpodobně přímo odpovědného ministra životního prostředí, aby mi pomohl otevřít znovu rozpravu.
Návrh by zněl takto. Účinnost zní: Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
Ptám se, jestli někdo ještě chce hovořit v rozpravě. Není tomu tak, rozpravu tedy znovu končím. Prosím tedy zpravodaje, aby znovu přednesl jediný návrh na hlasování s tím, že proceduru hlasování schvalovat nebudeme, protože jde o jedno jediné hlasování.
Tento návrh zní, že tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
Ano. Je to jediný návrh, který se týká tohoto tisku. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl schválen. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl schválen. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tedy přerušíme jednání ve třetím čtení a zahájíme bod
Vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci, cílem tohoto návrhu jsou především změny v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce, které vyplynuly z potřeby reagovat na současný vývoj v této oblasti a na trhu práce vůbec.
Já vám rozumím, paní ministryně, a požádám kolegy a kolegyně o klid.
Dále je zde sloučení dosavadních druhů povolení do jednoho povolení, aby se ta úprava zjednodušila a zpřehlednila. Dále se jedná o prodloužení doby poskytování příspěvků na vyhrazení společensky účelného pracovního místa z 12 na 24 měsíců.
Ještě jednou vás přeruším a znovu požádám zejména vaše stranické a koaliční kolegy o klid!
Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Odmítli jsme tedy úpravy zvětšování přírodních zón v Národním parku České Švýcarsko a Krkonošském národním parku.
Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Stanovisko výboru je nicméně nesouhlasné.
Dříve než budeme hlasovat, vidím přihlášku pana poslance.
Já si myslím, že o tomto bodu nelze hlasovat, protože se tam mluví o provádění opatření obecné povahy.
Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Stanovisko výboru je nesouhlasné.
Hlasování končím. Prosím další návrh.
Tento návrh má podporu výboru pro životní prostředí. Pokud by prošel, byl by nehlasovatelný návrh paní kolegyně Pěnčíkové pod bodem G, který představuje mírnější formu takového ustanovení. Tedy názor výboru je souhlasný.
Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Stanovisko výboru je nesouhlasné.
Hlasování končím.
Návrh zákona nebyl přijat.
Prosím, pane předsedo.
Děkuji za to přednostní právo. A já bych dokonce řekl, že ten problém je ještě daleko hlubší. My jako poslanecký klub KSČM se hodláme v tom problému doopravdy podrobně rozebrat. Proto nyní žádám o přestávku na poradu klubu KSČM v době trvání dvě hodiny.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já samozřejmě v této věci nemohu zastoupit ministra financí, který má v této zahraniční politice ultimátní kompetenci, ale co mohu sdělit, je, že obdobný návrh schválila vláda. Je to návrh Ministerstva průmyslu a obchodu a schválil ho také ministr zahraničních věcí.
Pan kolega Stanjura, potom pan ministr Herman.
Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já jenom zopakuji to, co proběhlo na jednání před, během výboru pro obranu a po něm. Za prvé. Výbor pro obranu projednával tento návrh a při té příležitosti se za prvé dotazoval pracovníků Ministerstva zahraničních věcí na tu klíčovou otázku, která zde padla. Za druhé jsme se ptali na informace rady guvernérů vídeňské agentury, která kontroluje jaderný program Íránu, na to, zda jsou, nebo nejsou informace o tom, že by Írán nedodržoval dohodu, která provází zrušení sankcí. A tady dodávám, že návrh, který projednáváme, vznikl ještě v době, kdy byly sankce v plné platnosti, a týká se jenom Búšehru. Pokud rozumím dobře panu ministru Mládkovi, tak existuje vládní návrh, který vychází už ze současného stavu dohody mezi Evropskou unií a Íránem ohledně uvolnění sankcí a nukleárního programu. Pardon, ještě doplním.
To znamená, na vlastní uši jsem slyšel od dvou zástupců vlády našeho strategického partnera na Blízkém východě toto sdělení.
Pane předsedající, paní a pánové, na vlastní uši tady slyším něco, čemu se nestačím divit, a to je to, že kam se ještě budeme chodit radit, jestli my jako suverénní a svébytná země, suverénní a svébytný parlament si můžeme přijímat, nebo nemůžeme přijímat nějaké zákony. Celý civilizovaný svět v této chvíli, a můžeme mít jisté pochybnosti, jestli třeba Spojené státy jsou úplně civilizovaným světem, ale to můžeme mít my, vy zase máte jiné pochybnosti, uvolňují sankce proti Íránu a snaží se s Íránem navázat nejen diplomatické, ale především ekonomické vztahy. Bývalé Československo, potažmo Česká republika, s Íránem už dávno, kdysi za první republiky, ale i po druhé světové válce měla vždycky velmi slušné jak kulturní a politické, tak ale především ekonomické vztahy. Neříkám jistot, říkám šancí. A každá šance, kterou - a už jsme ji propásli například pro lidi, kteří pracují v Milevsku či jinde, kde ty dodávky měly být uskutečněny v době, kdy jsme tady v Poslanecké sněmovně nikoliv našimi hlasy ony sankce vyhlásili, ten zákaz vyhlásili. Dnes to zrušení, a ten návrh je téměř totožný s tím vládním návrhem, dnes to zrušení znamená, že se do hry o tu šanci vracíme. Prosím, rozhodněme o tom, že ten návrh zákona by měl být přijat již dnes.
Pane kolego, prosím, nemíchejte demagogicky pojmy. Neslyšel jsem nic o tom, že nám někdo svazuje ruce nebo říká, jak se my máme rozhodovat.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Samozřejmě každý má právo ten svůj názor říci na úrovni jednání vlády, ale vláda nakonec rozhodne. Rozhodne nějakou většinou, a tedy to rozhodnutí platí. Moc jsem nerozuměl tomu, že tady pan ministr Herman víceméně s jistotou prohlásil jiné stanovisko, než je usnesení vlády. Jestli vláda má nějaký závěr, tak je potřeba ho držet všemi ministry.
Prosím, pane ministře.
Tento zákon je třeba zrušit! Dnes jsme v situaci, že byly zrušeny sankce na začátku tohoto roku a je třeba udělat také gesto. Zrušit tento zákon, abychom mohli stejně jako většina jiných zemí, většina firem jít na íránský trh, který představuje obrovské možnosti pro český průmysl. Čili to jsem jenom chtěl říct, že z hlediska průmyslu je to jasné slovo. Tento zákon je třeba zrušit.
Děkuji za slovo, pěkné skoro poledne. Takže z mé strany bych doporučil tento návrh zamítnout a potom hlasovat pro ten vládní.
To je legitimní návrh, který lze hlasovat. To, co navrhl kolega Fichtner, lze vyjádřit pouze hlasováním, to jinak nejde udělat, čili v tomhle ohledu... Ještě se hlásí kolega Korte? Ale prosím, myslím si, že je to debata nadbytečná.
Děkuji. Nebo je to jediný demokratický stát v dané oblasti, Stát Izrael?
Nyní pan poslanec Fiedler a pan poslanec Zdeněk Ondráček, faktické poznámky.
Děkuji, já budu reagovat na vystoupení kolegy Fichtnera. Pokud je mi známo, tak ty návrhy, tak jak tady bylo řečeno, jsou víceméně totožné. Jejich obsah je totožný. Když jsem vstupoval do politiky, tak jsem vždycky říkal, že budu posuzovat návrhy a věci a zákony podle toho, co je jejich věcným obsahem, a nikoli kdo je předkladatelem. To pro mě není úplně podstatné. A tady máme úplně exemplární případ, že máme dva návrhy. Jeden je z dílny poslaneckého klubu KSČM, jeden je vládní, jsou totožné - a v jednom případě budeme říkat, že nesouhlasíme, a v druhém, že souhlasíme?
Máte slovo k faktické poznámce.
Jestli vám jde o to, kdo je předkladatelem, pane kolego, tak já myslím, že máte dělat politiku a ne politikařit. Děkuji.
Děkuji, nyní pan poslanec Pavel Kováčik s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. Tak jsem pochopil ty poznámky, které jdou.
Děkuji, nyní faktická poznámka pana poslance Fichtnera, potom pana poslance Sedi, potom paní poslankyně Válkové.
V případě, že jsou dva návrhy textově totožné, tak samozřejmě to neznamená, že jsou totožné významově, protože také záleží na znění té důvodové zprávy. Vládní návrh má nějaký přístup a tento návrh má jiný přístup. Takže to nejsou dvě totožné věci, ačkoliv na první pohled to tak může vypadat.
A výbor pro obranu doporučuje přijetí tohoto návrhu zákona. Vraťme se k té věcné podstatě toho návrhu.
Nyní paní poslankyně Válková s faktickou poznámkou.
Ono opravdu záleží samozřejmě na odůvodnění, které, když se podíváte do těch tisků, je odlišné. Čili důvod pro přerušení tady je. A nechápu ty takové určité posměšné reakce, když hovořil, protože já si také myslím jako právník, že samozřejmě je vždycky důležité schvalovat zákon i při vědomí odlišností, které můžou být v těch jednotlivých tiscích, a proto se při totožném znění můžeme přichýlit k jednomu, nebo k druhému.
Vyčerpali jsme faktické poznámky a můžeme tedy dát hlasovat o návrhu na přerušení do přítomnosti pana ministra zahraničí, tak jak to předložil pan kolega Zbyněk Stanjura. Rozhodneme v hlasování číslo 102, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh na přerušení.
Já nebudu mluvit dlouho. Těch změn, které přináší tento tisk, je docela dost, to není jenom ta, o které mluvil pan předseda výboru. Ne všechno bude asi zpřístupněno, ale jsou to věci velmi citlivé a měli bychom vážit, zda tyto věci takto zavádět. Stejně tak komise. Myslím si, že minimálně to by Poslanecká sněmovna měla vědět. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Vilímcovi a konstatuji, že nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Nikdo se nehlásí ani z místa, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně nemá zájem, paní zpravodajka nemá zájem. Nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí v rozpravě. Je tomu tak, paní zpravodajko? A padl jediný návrh v rozpravě, který je zkrácení na 30 dnů. Budeme se ale nejdříve zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. A protože nikdo nenavrhuje jiný garanční výbor, rozhodneme v hlasování číslo 100, že garančním výborem tohoto tisku bude výbor pro sociální politiku. Zahájil jsem hlasování číslo 100 a ptám se, kdo je pro výbor pro sociální politiku jako výbor garanční. Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru, dalším výborům nebo komisím Poslanecké sněmovny? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Je to Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny. Ptám se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Pan zpravodaj má zájem. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji panu zpravodaji. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, znovu žádám, abyste případné diskuse o jiném tématu, než je předmětem jednání, vedli pouze v předsálí. Děkuji.
Mě to skutečně zajímá a myslím, že to je informace, která by měla zajímat nás všechny. Není skutečně vinou nás, opozice, že tady pan ministr zahraničí není.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím.
I v mých poznámkách zbývá už jenom hlasování o návrhu zákona jako celku.
Proti? Hlasování končím.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budeme pokračovat. Můžeme tedy pokračovat. Ptám se pana ministra, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Požádám sněmovnu o klid, ať pan ministr může odůvodnit svůj návrh.
Společně s Karlem Gottem musím říct, to jsem opravdu nečekal. Je to třeba řešení, které zvolilo Slovensko před několika lety a myslím si, že naprosto správně. Tím dojde k zamezení převodu finančních prostředků uvnitř státu, kdy jsou státní prostředky vypláceny zejména státním podnikům za újmu na státních pozemcích, na kterých stát deklaroval zájem na ochraně přírody.